Ptám se, zda ještě někdo má zájem do podrobné rozpravy? Není tomu tak. Končím podrobnou rozpravu.
Děkuji, paní předsedající.
Děkuji, ale vzhledem k tomu, že v podrobné rozpravě padl i další návrh usnesení, a to od pana poslance Foldyny, tak o tomto návrhu, pane zpravodaji, pravděpodobně budeme hlasovat jako o prvním návrhu. Vnímám zájem o odhlášení, všechny vás tedy odhlašuji. Zároveň zagonguji a prosím, abyste se přihlásili svými identifikačními kartami. Ještě jednou zagonguji. Kdo je proti? Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro?
Dobře, tak znova tedy, paní předsedající.
Otevírám další bod a tím je bod číslo
Děkuji, paní předsedající. Hlavním podkladem opět byla účetní uzávěrka ověřená nezávislým auditorem. Na pozitivní odchylce od plánu se podílela především úspora v nákladech a i překročení plánovaných výnosů. Doporučuji tento sněmovní tisk ke schválení.
Pan poslanec není přítomen... ruší, ano. Další paní poslankyně Pokorná Jermanová... také ruší. A poslední pan poslanec Bělor... takže také pravděpodobně omyl a ruší faktickou poznámku. Nemám tedy nikoho dalšího přihlášeného do všeobecné rozpravy, všeobecnou rozpravu tedy končím. Není tomu tak. Přistoupíme k rozpravě podrobné.
Také děkuji.
Přistoupíme k rozpravě podrobné. Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro? Kdo je proti? Otevírám bod číslo Paní poslankyně, prosím.
Děkuji za slovo, paní předsedající.
Děkuji paní zpravodajce a zahajuji všeobecnou rozpravu. Do všeobecné rozpravy nevidím nikoho přihlášeného, všeobecnou rozpravu tedy končím. Pane poslanče, prosím.
Paní kolegyně jako zpravodajka říkala, že zpráva je nová. Zpráva je opravdu nová, ale činnost je pořád stejná, takže i mé usnesení tady, které přednáším za klub SPD, je stejné, protože v rozhlase se nic nezměnilo. Čili: "Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky prohlašuje, že vysílání Českého rozhlasu je politicky nevyvážené, a vyzývá Radu Českého rozhlasu, aby v této věci učinila nápravu."
Vaše vystoupení vyvolalo jednu faktickou poznámku pana poslance Kolovratníka. Pane poslanče, prosím. vaše dvě minuty. Nikdo jiný už se do podrobné rozpravy nehlásí, podrobnou rozpravu tedy končím. Jde o doprovodné usnesení? Podrobnou rozpravu tedy končím. Chci se zeptat, zda má paní zpravodajka zájem o závěrečné slovo, než přistoupíme k hlasování? Není tomu tak, takže můžeme zahájit hlasování. Nejprve tedy budeme hlasovat o usnesení volebního výboru.
To usnesení zní takto: dále "pověřuje předsedu výboru, aby toto usnesení předložil předsedkyni Poslanecké sněmovny Parlamentu;
Děkuji, paní zpravodajko. Nyní tedy již můžeme přistoupit k hlasování o návrhu, který přednesla paní zpravodajka. Kdo je proti? Návrh byl přijat. Kdo je proti? Návrh nebyl přijat. Otevírám bod číslo Děkuji. Kdo souhlasí se změnou zpravodaje - ještě zagonguji, aby přišli kolegové. Kdo souhlasí se změnou zpravodaje na pana poslance Kuklu? Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Jenom pro příchozí, hlasujeme změnu zpravodaje. Návrh byl přijat. A já tedy prosím k řečnickému pultíku nového zpravodaje rozpočtového výboru, pana Kuklu, aby nás informoval o jednání výboru a přednesl návrh usnesení Poslanecké sněmovny.
Děkuji za slovo. Přijali jsme usnesení rozpočtového výboru ze dne 1. prosince 2021, a to: "Po úvodním slově náměstka ministryně financí Stanislava Kouby, zpravodajské zprávě poslance Jana Volného a rozpravě rozpočtového výboru Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky
Nyní prosím, aby nás o jednání kontrolního výboru informoval zpravodaj, pan poslanec Radovan Vích. Děkuji. Než zahájím všeobecnou rozpravu, načtu omluvy: od 11 hodin do 12 hodin z pracovních důvodů se omlouvá pan poslanec Gazdík a pan poslanec Staněk se omlouvá od 11 hodin do 12.30 z pracovních důvodů. Zahajuji všeobecnou rozpravu, do které nevidím zatím nikoho přihlášeného, ani z místa. Končím všeobecnou rozpravu. Zeptám se na závěrečná slova, zda je zájem? Přistoupíme k rozpravě podrobné. Ani do podrobné rozpravy nevidím nikoho přihlášeného, končím tedy podrobnou rozpravu. Prosím tedy pana zpravodaje, aby nás seznámil s návrhem usnesení. Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro? Kdo je proti? Dostáváme se k bodu číslo Jak už jsme si řekli u předcházejícího bodu, pan prezident NKÚ není přítomen, byť se může zúčastnit projednávání těchto zpráv. Tento materiál uvede pan ministr financí Zbyněk Stanjura.
Děkuji za slovo. Je to podobné jako v předchozím případě s tím, že v okamžiku projednávání Zprávy o plnění státního rozpočtu za první pololetí roku 2022 již známe výsledky hospodaření za celý rok 2022, nicméně ty budeme schvalovat, ten rozdíl proti tomu, až budeme mít na stole státní závěrečný účet za loňský rok.
Děkuji. Opět vidím, že dojde ke změně zpravodajů, takže novým zpravodajem by se měl stát pan poslanec Munzar. Kdo je proti? Návrh usnesení byl schválen. Otevírám bod číslo Prosím.
Děkuji, paní předsedající. Ta oblast je opravdu velmi široká. Tak to bych tady rád připomněl. Doporučuji tuto zprávu také schválit.
Zahajuji všeobecnou rozpravu. Do všeobecné rozpravy nevidím nikoho přihlášeného, všeobecnou rozpravu končím. Předpokládám, že opět není zájem o závěrečné slovo. Otevírám tedy podrobnou rozpravu a zde se přihlásil pan poslanec Foldyna. Pane poslanče, prosím. Zeptám se na závěrečné slovo? Kdo je proti? Návrh usnesení byl přijat. Kdo je proti?
Děkuji za slovo. Moje vystoupení se ponese v duchu předchozích vystoupení kolegy Stanislava Berkovce. I zde Sněmovna svým způsobem dohání své povinnosti, respektive úkoly, které má ze zákona. Což tak činím.
Děkuji panu zpravodaji a já zahajuji všeobecnou rozpravu, do které nevidím nikoho přihlášeného, všeobecnou rozpravu tedy končím. Přistoupíme k rozpravě podrobné, ani zde nevidím nikoho přihlášeného. Končím tedy podrobnou rozpravu. A já se ptám, kdo je pro?
I toto projednával náš volební výbor 20. ledna. Jedna je o činnosti, jedna je o hospodaření.
Děkuji panu zpravodaji a zahajuji všeobecnou rozpravu. Zahajuji rozpravu podrobnou, do které mám přihlášeného pana poslance Foldynu. Pane poslanče, prosím, máte slovo.
Opět děkuji, a dnes už naposled. Navrhuji doprovodné usnesení: "Poslanecká sněmovna ČR prohlašuje, že vysílání Českého rozhlasu je politicky nevyvážené, a vyzývá Radu Českého rozhlasu, aby v této věci učinila nápravu." Děkuju vám a loučím se.
Můžeme přistoupit k hlasování o návrhu usnesení. Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro? Návrh byl přijat. Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro? Kdo je proti? Návrh doprovodného usnesení nebyl přijat. A otevírám bod číslo Pane zpravodaji, prosím.
Vážená paní předsedající, děkuji vám za slovo. Už je to i na tabuli, pardon. Ondřeje Babky a po rozpravě Což jsem právě učinil.
Děkuji panu zpravodaji, a než otevřu všeobecnou rozpravu, načtu omluvu: omlouvá se od 13 hodin do 9 hodin z pracovních důvodů paní poslankyně Potůčková. A nyní tedy zahajuji všeobecnou rozpravu, do které nevidím nikoho přihlášeného, všeobecnou rozpravu tedy končím. Otevírám rozpravu podrobnou, ani do podrobné rozpravy nevidím nikoho přihlášeného, podrobnou rozpravu končím. Přistoupíme tedy k hlasování. Kdo je proti?
Děkuji ještě jednou. Tedy čtu 11. usnesení z volebního výboru ze 3. schůze ze dne 20. ledna 2022, kdy jsme se vyjadřovali k
Myslím, že už jsme toho udělali za dnešek mnohem více než za mnoho jiných dní, například za včerejšek. Myslím, že všichni máme dost starostí s tím, abychom se dostali domů na volby.
Máme na to pátek až do večera do deseti a celou sobotu. Proč se nemají zodpovídat vaši ministři třeba za to, že 30 milionů, místo aby je dali na sociální služby, tak je dali na kampaň, kde se chválí, na svoje PR? A já se ptám, je to všechno skutečně jenom kvůli volbám, nebo se nás prostě bojíte?
Vážené dámy a pánové, hnutí SPD nesouhlasí s tím, aby se ukončila schůze Poslanecké sněmovny. Milion lidí se dostalo pod hranici chudoby, dalšímu milionu lidi chudoba hrozí i podle mezinárodních statistik. A vy jste nám všechny ty naše body zamítli, nechtěli jste o tom diskutovat, a teď tady slyšíme, že chcete ukončit schůzi Poslanecké sněmovny dnes, přestože jsou jednací dny i zítra ve čtvrtek a i v pátek. To znamená, vy nechcete pracovat, vaše vláda, zatímco miliony občanů a tisíce firem jsou v problémech. A my prostě nebudeme hlasovat pro ukončení této schůze Poslanecké sněmovny. Navíc jsou zítra interpelace. Premiér Petr Fiala se neustále vyhýbá názorové konfrontaci, protože já jsem už opakovaně vyzýval Petra Fialu, ať se mnou jde do živého vysílání do televize. Už jste premiérem více než rok, vy se bojíte jít se mnou do televize do přímého vysílání. Já strach nemám, já vám to nabízím, já vám říkám: pojďte, i ta televize by to uvítala, já jsem se jich ptal. Ale odpověď byla, že vy nechcete, že chcete chodit sám, protože máte... Ten důvod je jasný - protože se bojíte, máte strach.
Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro? Pane poslanče, prosím.
Děkuji, paní předsedající, za slovo.
Děkuji panu zpravodaji. Nyní prosím, aby nás o jednání kontrolního výboru informoval zpravodaj, pan poslanec Radovan Vích.
Tolik k projednávání tohoto tisku v kontrolním výboru. Děkuji za pozornost.
Ano, prosím, hlásí se pan poslanec Kukla.
Hospodaření státního rozpočtu za první pololetí 2022 skončilo deficitem 183 miliard. Tento trend je zachycen v samostatné zprávě, ve které se konstatuje, že bude nezbytné státní rozpočet novelizovat a zvýšit plánovaný schodek na 330 miliard. Reálné zvýšení deficitu státního rozpočtu po říjnové novelizaci skončilo na 375 miliardách. K tomu je potřeba dodat, že zejména daňové příjmy ovlivněné vyšší inflací přinesly oproti roku 2021 na příjmové stránce 74 miliard. Na základě těchto elementárních ukazatelů lze přinejmenším konstatovat, že vládní nakládání s veřejnými financemi je zcela chaotické.
Děkuji. Stále jsme ve všeobecné rozpravě, do které už nikoho dalšího přihlášeného nevidím. Končím všeobecnou rozpravu. Není tomu tak. Přistoupíme k podrobné rozpravě. Do podrobné rozpravy se taktéž nikdo nehlásí, končím tedy podrobnou rozpravu. Asi pravděpodobně opět nebude zájem o závěrečná slova? Je tomu tak.
Děkuji.
Děkuji. Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro? Hlasování 140, přihlášeno 166 poslanců, pro 113, proti nikdo.
Jsem velmi rád, že tyto zprávy se konečně dostaly k projednání na plénu Poslanecké sněmovny, protože tato zpráva už byla projednána velmi poctivě volebním výborem, nyní tedy nově mediálním výborem, v minulém volebním období a také v tomto volebním období. Hlavním podkladem pro ekonomické hodnocení činnosti je účetní uzávěrka, která je ověřená nezávislým auditorem.
Na základě analýzy bylo identifikováno několik tisíc právních předpisů, které takové jsou a měly by být zrušeny. Je tedy navrženo, aby tyto právní předpisy byly zrušeny předkládaným návrhem zákona. Zrušení obsoletních právních předpisů bude mít pozitivní dopad na Ministerstvem vnitra budovaný systém eSbírka a eLegislativa, jak již bylo řečeno, jehož součástí se mají stát všechny platné právní předpisy vyhlášené ve Sbírce zákonů a ekvivalentních předchozích sbírkách, neboť vysoká časová a administrativní náročnost tvorby datové báze systému eSbírka se tímto podstatně sníží. Pročištění zapleveleného právního řádu od obsoletních právních předpisů bude mít pro projekt eSbírka a eLegislativa synergický efekt, neboť jako platné se budou v systému do budoucna zobrazovat pouze ty právní předpisy, které jsou pro adresáta práva skutečně relevantní. Ty kuriózní případy nám tady byly již zmíněny.
Já jsem ale chtěla poukázat na věc, která se týká mé původní profese, a sice lingvistiky, jazykovědy, protože může mnohé z vás napadat teď při té diskusi, jak to vlastně je. Je to obsoletní, anebo obsolentní právní předpis? A já bych jenom ráda využila tohoto prostoru k tomu, abychom si připomněli, že jazyk utváříme my všichni tím, jak ho používáme, stejně tak jako my všichni zde utváříme to, jaké normy považujeme za platné a reálně používané. Proč to říkám? Je to svým způsobem i na nás, na tom, jak bude vedena debata v těchto čteních, protože my můžeme vlastně takto i vědomě se rozhodnout, kterým směrem se toto slovo v budoucnosti češtiny vydá. Je na nás, jak si to vědomě či podvědomě - jakou tomu budeme věnovat pozornost, a stejně tak jako právní řád potřebuje reflexi z hlediska proměny doby, tak úplně stejně se můžeme dívat i na jazyk.
Máte slovo.
Ani já jsem to nebyla, byli to určitě pracovníci na Ministerstvu vnitra, kteří si za zaslouží obrovské poděkování. A takový druhý postřeh, který bych si dovolila mít, že - a my jsme se o tom už přeli s panem ministrem vnitra v několika debatách - myslíte si, kolegové a kolegyně, že tohle je jedna z klíčových a nejdůležitějších věcí, která v tuto chvíli zajímá a trápí občany této země? Tyto body v žádném případě zařazeny nebyly, ale tento bod měl dnes prioritu. Takže to si myslím, že je také důležité tady v tuto chvíli zmínit. Přesto je určitě dobře, že to tady konečně je, a určitě si přejeme, aby to co nejzdárněji a nejrychleji prošlo legislativním procesem.
Děkuji. Nyní prosím s faktickou pana poslance Berkiho. Pan předseda Bernard zrušil svoji faktickou poznámku, ale přihlásila se ještě paní poslankyně Mračková Vildumetzová.
Jenom krátce k panu ministrovi.
Děkuji a s faktickou se přihlásil pan ministr Rakušan.
Vážené kolegyně, vážení kolegové, já bych chtěl připomenout, že tuto záležitost už jsme tady probírali opravdu několikrát a současně všechny poslanecké kluby už před snad několika lety obdržely stanovisko Kanceláře Poslanecké sněmovny, legislativního odboru, kde to vysvětluje. Myslím si, že by to bylo velmi užitečné.